Jenom jednu větu.
Děkuji. Předseda klubu Pirátů pan Jakub Michálek.
Jenom krátká reakce na paní ministryni. Já jsem to moc nepobral, protože paní ministryně řekla, že ten systém tedy nemá smysl, bude stát miliardu a do konce roku to bude. Protože rozklikávací rozpočet je dobrá myšlenka a my tu výzvu přijímáme. Ať řekne, že to bude na úrovni státu. Já tomu nerozumím, proč to nejde. Myslím si, že by to nebylo zbytečné, a rozhodně si nemyslím, že by to stálo miliardu. To mi teda povězte, jak jste dospěla k závěru, že by rozklikávací rozpočet státu stál miliardu.
Nejdřív omluvu předsedy vlády Andreje Babiše od 19.15 do konce jednacího dne.
Pěkný večer. A skutečně, jak zmiňoval kolega Michálek, Mariánské Lázně používají systém Monitor, který je oficiálně dostupný bezplatně obcím. Skutečně vyvíjet vlastní systém, když to pro ty obce může nechat vyvinout jak Ministerstvo vnitra, tak Ministerstvo financí, si myslím, že je v tuto chvíli zbytečné.
Paní ministryně, máte slovo.
Tak jednu vysvětlující větu. I my máme státní pokladnu, máme přehled, dopracováváme ji, ale prostě jiným způsobem, než chcete vy. Pro naše potřeby. Tak jak my to vidíme účelné, abychom mohli sledovat. Ne tak, jak to vidíte účelné vy.
Faktická poznámka pana poslance Stanjury. Pak přednostní právo pana poslance Jakuba Michálka.
Ale paní ministryně právě ukázala, proč si nemůžeme rozumět. Skutečně nemůžeme. To není pro nás, paní ministryně, ani pro vás ty rozpočty. To je pro daňové poplatníky a voliče, občany. Ale pozor, nebude tam sociální a zdravotní, protože to je komplikované. Tomu se říká opravdu jeden krok vpřed a pět kroků vzad. Někteří si pamatují jeho sliby. Teď chtějí, aby je splnil. Hnutí ANO se diví, že to po nich někdo chce. No, kdo mu radil tu knížku? Kdo mu ji napsal? Bude to stát miliardu, je to k ničemu." Ale s takovou knihou evidentně voliče neoslovoval.
Nyní pan předseda Michálek. Pane předsedo, máte slovo.
Opravdu jenom krátká reakce na pana předsedu Faltýnka. Samozřejmě nikam nespěcháme. Tohle je věc, která se musí projednat důkladně. Protože když se správně nastaví ty procesy, tak to bude fungovat pro nás i pro naše potomky. Pan Faltýnek mluvil o Mariánských Lázních. Já jsem chtěl připomenout, že Mariánské Lázně mají už řadu let transparentní bankovní účty. A to je úroveň transparence, kterou, pokud já vím, nemá žádné město, ve kterém vládne hnutí ANO. Možná že je nechce zveřejnit. Možná že i vím, proč by nechtěli, aby se zveřejnily tyhle bankovní účty. Protože by si z toho třeba občané mohli vyvozovat nepatřičné závěry o tom, na které věci se utratily neefektivně peníze. Na jaké marketingové studie, právní posudky a další služby. Třeba na ty miliardové aplikace, o kterých mluvila paní ministryně.
Děkuji.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Případně proč se škrtá v položce spoluúčast z fondu Evropské unie. To už neplánujeme čerpat vůbec asi. Tato položka je, dá se říci, skoro čistě mzdová. Tedy lehce si i dopočítáme, kolik to bude.
Návrh byl zamítnut. Prosím další návrh. Děkuji. Kdo je proti? Prosím další variantu. Návrh nebyl přijat. Prosím další variantu. Kdo je proti? Návrh nebyl přijat. Prosím další návrh. Návrh byl zamítnut. Prosím další návrh. Kdo je proti? Návrh byl zamítnut. Já neříkám, že nebudeme pokračovat po jednotlivých bodech. Dobře. Kdo je proti? Kdo je proti? Návrh byl zamítnut. Prosím další návrh. Návrh byl zamítnut. Prosím další návrh. Kdo je proti? Návrh byl zamítnut. Prosím další návrh. Návrh byl zamítnut. Prosím další návrh. Návrh byl zamítnut. Prosím další návrh. Děkuji. Návrh byl zamítnut. Prosím další návrh. Kdo je proti? Návrh byl zamítnut. Prosím další návrh. Kdo je proti?
Já vím, že jste to převzali před dvěma měsíci. Jaké jsou priority v oblasti investic? Nula! Jaké jsou priority v oblasti úspor na provozních výdajích? Takže prosím pěkně, to, co vy tady říkáte, a já neříkám, že třeba někdy nemáte kus pravdy, tak se tím aspoň sami řiďte!
Já jsem chtěl stručně reagovat na kolegu Dolínka a kolegu Nachera. Tak za prvé to jejich působení, konkrétně u pana Dolínka, ocenilo pozitivně přesně 2,87 % pražských voličů. A vy jste ale neplánovali, že ty dluhy splatíte. X miliard na metro D, které jste nepostavili. X miliard na městský okruh, který jste nepostavili. Jak jsem říkal, voliči vás ocenili necelými třemi procenty. Druhá poznámka. Skutečně nemůžete očekávat, že za měsíc nová koalice přeskládá celý rozpočet, který jste vy do té doby připravili. A myslím, že voliči to zhodnotili dostatečně.
Pan poslanec Marian Jurečka.
Vážený pane předsedající, kolegyně, kolegové, já mám takovou prosbu. Můžeme k tomu přidat Plzeň, Brno, Ostravu a další, můžeme si to tady vyříkávat.
Já vůbec nerozumím tomu, proč se tady vládní poslanci snaží odvádět pozornost od bodu, který projednáváme, a to je rozpočet České republiky. To jste zpracovávali přesně vy! To je návrh, který zpracovávala dosluhující vládnoucí koalice ANO a ČSSD! My jsme tenhle návrh, který vy jste připravili, po 28 dnech schválili na zastupitelstvu, aby se 57 městských částí mohlo připravit na hospodaření v dalším roce, a vykastrovali jsme tam všechny problémové věci, těch dalších 14 mld., které se budou řešit, aby se tam neschválily nějaké nesmysly.
Prosím.
Oni balí dárky. Já jsem v Praze v opozici, tady jsem v opozici, tomuhle světu nerozumím. Já tohle taky nechápu.
Já kdybych měl přednostní právo, tak jsem tady každých pět minut, abych na něco reagoval, a také vám nekomentuji, jaké argumenty používáte. Já se omlouvám. Předchozí koalice v Praze byla složena: ANO, ČSSD a Trojkoalice. Protože současní Piráti mají v koalici i polovinu bývalého klubu z Trojkoalice, takže tam ta kontinuita je. Ne že není! To jenom pro ty, kteří neznají situaci v Praze. On to říkal Ivan Pilný, bývalý ministr financí, celkem jasně. To, co se udělalo, právě byla taková ta mezivarianta, která je prostě hloupá v tom, že tam, kde se to bude hodit, tak se řekne: je to rozpočet předchozí. Kde se to hodit nebude, tak se řekne: to jsme už vylepšili my.
Pane předsedo, máte vaše dvě minuty.
A ke státnímu rozpočtu věcnou poznámku. Centrum nákazy je v eurozóně.
Pan předseda Kalousek asi jako první. Faktická.
Já se omlouvám. Ten procedurální návrh na to, abychom hlasovali o návrhu státního rozpočtu po 19. i po 21. hodině, jsem formuloval na základě vůle dvou poslaneckých klubů - klubu TOP 09 a klubu ANO.
Kdo je proti? Doufám, že tentokrát to už bylo všechno správně. A váš návrh na nehlasovatelnost nějakého návrhu potom probereme v proceduře. Takže děkuji. Tím jsme vyčerpali v tuto chvíli faktické poznámky. Pan předseda Bartošek. Prosím.
Pouze pro pořádek. Mělo by se buď předchozí hlasování o prodloužení prohlásit za neplatné, nebo dát hlasovat o námitce.
Ano. Tak já pro pořádek konstatuji, že hlasování číslo 132 bylo neplatné, protože nebyla splněna návrhová povinnost.
Já se omlouvám panu předsedovi Bartoškovi. Prostě jsme uvízli v zajetí tradic. Všichni víme, že když něco navrhuji, tak že to je v zájmu obou dvou klubů, jak TOP 09, tak ANO. Tak asi jsme uvízli prostě v téhle tradici.
Já děkuji a věřím, že už bychom se mohli posunout dál. Takže mám tady omluvu pana poslance Klause, a to na čtvrtek mezi 9. a 11. hodinou ze zdravotních důvodů. Prosím pana poslance Holomčíka, který je řádně přihlášen. Prosím, máte slovo.
Tak já děkuji za slovo. Vážené dámy, vážení pánové, jsem rád, že se podařilo a mohu zde krátce hovořit. Hovoří se o půjčce a v příštím roce se očekává, že kůrovcová kalamita dosáhne ještě výrazně většího rozsahu, než tomu bylo letos. Jako gesto konkrétně nesouhlasu. Nesouhlasu s totální nezodpovědností, nesouhlasu s hazardováním s budoucností naší země, nesouhlasu s tím, že se smyslu zbavený marketing stal jediným politickým programem této vlády. Chápu, že takovéto gesto nepadne na úrodnou půdu u vlády, která zadlužuje naši zemi v době hospodářského růstu, která rozpouští rezervy, aby si pak mohla umně zkreslovat ekonomické výsledky, a která nemá ambici řešit klíčové reformy. Ale považuji za důležité, aby občané této země měli alespoň naději, že ve Sněmovně jsou i politici, kteří vidí dál než jenom k příštím volbám. A na závěr trošku odlehčím.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Adekvátně by se musela potom snížit to... snížení částky ve vládní rozpočtové rezervě. Takže toto je můj procedurální návrh. Poprosím paní zpravodajku, aby k tomu zaujala stanovisko, zda toto je hlasovatelné.
Já také děkuji. Vypadá to, že to vyřešíme později. V tom případě já v tuto chvíli nemám nikoho přihlášeného ani s faktickou poznámkou, ani do rozpravy.
Dámy a pánové, já jsem dnes celý den od rána trpělivě naslouchala. Já jsem si dělala poznámky. Nebudu nikoho jmenovat, možná, kdyby mně náhodou utkvěl, nějaká myšlenka konkrétně, budu se spíš vyjadřovat ke všem, myslím myšlenka předřečníků, tak ho oslovím přímo.
Tento pozměňovací návrh je nehlasovatelný, protože se mění parametry schválené v prvním čtení a týká se souvztažného snížení výdajů kapitoly 329 Ministerstvo zemědělství ve výdajové části. Takže z tohoto důvodu je nehlasovatelný, pokud není nějaká námitka.
Já jsem žádnou námitku nezaznamenal. Kdo je proti? Děkuji. Prosím další návrh. Děkuji. Návrh nebyl přijat. Děkuji. Kdo je proti? Návrh nebyl přijat. Děkuji. Návrh nebyl přijat. Prosím další návrh. Děkuji. Děkuji. Návrh nebyl přijat. Prosím další návrh. Kdo je proti? Návrh nebyl přijat. Návrh nebyl přijat. Prosím další návrh. Děkuji. Kdo je proti? Návrh nebyl přijat. Prosím další návrh. Děkuji. Kdo je proti? Návrh nebyl přijat. Prosím další návrh. Děkuji.